Koneckonců i v této Sněmovně už těch pár případů bylo. Z tohoto hlediska si myslím, aby nám do budoucna vůbec někdo kandidoval a někdo ty funkce vůbec chtěl vykonávat, a teď mluvím v malých obcích, tak si myslím, že bychom to rozšiřování kontrol a další byrokracie neměli rozšiřovat. Na závěr snad jeden příklad, a vlastně z teorie i z praxe. Pro ně tehdy nečekaný absolutní nárůst byrokracie a nezlepšilo se vůbec nic.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
NKÚ se osvědčil ve svých funkcích a domnívám se, že je potřebné rozšířit jeho pravomoci.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele a zpravodajů.
Tato stanoviska se vyjadřují k pozměňovacím návrhům a jejich výsledky jsou protichůdné. Tento pozměňovací návrh odpovídá terminologii nového občanského zákoníku. Já jenom doplním, že podle zákona o obchodních korporacích ten komplex práv, která jsou spojena s vlastnickým právem, je poměrně široký, poměrně obsáhlý.
Samozřejmě je demagogie říkat, jaké úsilí minulá vláda vyvinula. Nechceme žádný dohled Evropské centrální banky. Ano, a máte pravdu, my bychom měli sami, a já jsem to řekl v prvním vystoupení, že každý živnostník a každá firma v normálním světě ví, že má plánovat aspoň nulu, nejlépe mít zisk, aby se mohlo investovat. A pokud tady pan Stanjura mluvil o zemědělcích, tak to je skutečně velice zajímavé, protože právě ODS, Klaus byl největší nepřítel českých zemědělců. Kalousek to zopakoval. Já vůbec nechápu tuto debatu. Vy jste na stejné cestě.
Děkuji panu vicepremiérovi.
Gesto, formalita, v zásadě zbytečná věc. Je to gesto, nebo formalita? Anebo je to klíčové, důležité, nezbytné pro další fungování České republiky v rámci Evropské unie? Nemůže platit obojí. Může, dneska jsme to slyšeli. Skutečně máme Ústavu, kde formalita, gesta a zbytečnosti se hlasují ústavní většinou? My to tak nevnímáme. My to vnímáme opravdu jako cestu k euru, jednosměrku, ze které nebude moci návratu, pokud by to bylo pro Českou republiku výhodné. Může platit jenom jedna, nebo druhá věta. Nechci říkat, která má platit a co si myslí ministr financí. Ale nemohou platit obě dvě dohromady. To prostě nedává žádnou logiku.
Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek s přednostním právem.
Já jsem se domníval, že všechno podstatné zaznělo v pozici klubu TOP 09, ale musím říct, že teď cítím obyčejné lidské zklamání. Není dneska první, ale je mnohem zásadnější než to, co mě mrzelo před chvílí. My jsme opravdu řekli vážně míněnou nabídku. Jestli ne, tak nemusíte, ale my vám to nabízíme velmi upřímně. A znovu říkám, bez postranních úmyslů, jako konstruktivní opoziční návrh. Chci říct, že predikce na rok 2014 a 2015 byly opravdu predikce, protože jsme předpokládali politickou situaci, o které v zásadě nikdo nepochyboval, a nikdo si nemyslel, že se se strukturálními deficity bude dělat něco jiného, než že se zvyšují. Formulace je tam přesně taková. Jenom pro takovou smlouvu budeme hlasovat. Je na tom něco nesrozumitelného nebo urážlivého? Nebo máte pocit, že se vám vysmíváme?
Tím jsme se vypořádali se změnami programu a vzhledem k tomu, že jsme jako první bod zařadili bod, který má název Prohlášení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k NATO, tak tento bod otevírám. Prosím pana ministra obrany, aby se ujal slova.
Děkuji, pane předsedo. Ten text má následující znění: "Česká republika považuje členství v NATO za základní pilíř své bezpečnostní politiky a národní obrany. Česká republika je proto plně připravena plnit veškeré závazky, které z jejího členství a z Washingtonské smlouvy vyplývají. Aktivní obranu hodnot, na kterých je Aliance postavena, považujeme za svoji samozřejmou a čestnou povinnost."
Děkuji, pane ministře. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Mám do ní přihlášku pana předsedy klubu ODS Stanjury, který se tak stane zpravodajem. Ano, to byl pan poslanec Ženíšek. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan předseda Kováčik dává přednost panu poslanci Holíkovi, takže pan poslanec Holík se může ujmout slova. Potom pan předseda Kováčik a potom pan poslanec Seďa.
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedo, dovolte, abych napřed poděkoval panu kolegovi Kováčikovi.
Dobrý den, pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové.
Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Padají tady velmi závažné návrhy. Proto navrhuji přerušení do zítřka do 11 hodin.
Pane předsedo, ještě si ujasním jednu věc. Trváte na hlasování teď, nebo stačí o tom návrhu hlasovat až po vyčerpání rozpravy? Návrhy usnesení musí padnout v podrobné rozpravě, která bude následovat po rozpravě obecné.
Času je málo, je mi to jasné, že už těch veřejných a jiných odborných diskusí bude velmi málo, ale zamyslete se nad tím. Je mi jasné, že to je i odborná záležitost. Ale prosím, opravdu, není to jenom o symbolickém a psychologickém skočení do evropské řeky.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte své dvě minuty.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, vzala jsem si tuto faktickou poznámku, protože jsem chtěla po vládě, aby nám vysvětlila rozpor, o kterém už tu mluvil můj předřečník, a to je ve dvou zásadních materiálech. Považuji to za lež. Něco jiného se má dneska schválit a něco jiného chcete ve skutečnosti dělat. Tak se přece nemůžeme chovat. Ten totiž nejlépe vystihuje vaše chování. Ráda si Pinocchia vezmu zpátky, když nás přesvědčíte svými argumenty. O dalších argumentech budu mluvit v obecné rozpravě.
Děkuji paní poslankyni a nyní s přednostním právem pan premiér požádal o slovo.
Děkuji. Chtěl bych pana poslance, ale i další členy a členky této Poslanecké sněmovny ujistit o tom, že nás bohužel v Evropě dnes nikdo po ramenou neplácá. Byli jsme v loňském roce absolutně nejhorší ze všech členských zemí Evropské unie, pokud jde o čerpání evropských prostředků. Za to nás opravdu nikdo důvod plácat po ramenou nemá. Nikdo nás příliš neplácá po ramenou, protože naše země se za poslední léta dramaticky každý rok propadá v žebříčku konkurenceschopnosti států, jejichž konkurenceschopnost je posuzována. Já si myslím, že bychom neměli podléhat pocitu o české výjimečnosti. A je pravda, že fiskální pakt bude existovat, i když se k němu Česká republika nepřidá. Otázka je, co to bude znamenat pro Českou republiku. Česká republika byla vnímána jako ekonomicky stabilní stát. V tuto chvíli rozhodně nejsme v pozici státu, který by měl nějaké velké pozitivní promo vůči těm ostatním, kdo spolu s námi v Evropské unii fungují. Ani během vážné fiskální krize, kterou procházela v minulých letech. Nesnížil se počet členských zemí Evropské unie, které platí eurem, i když se velmi vážně spekulovalo o tom, že některé státy budou muset eurozónu opustit. Nic takového se nestalo. Naopak počet zemí, které platí eurem, roste. Situace Řecka se postupně stabilizuje a Řecko poprvé bude schopno splácet větší část svého dluhu. Německo jako nejsilnější ekonomika bude v příštích letech hospodařit dokonce s přebytkovým rozpočtem, a to Německo neslo velkou část tíhy finančních prostředků, které bylo nutno vynaložit na stabilizaci celé eurozóny. Ale rozpočtový výhled ukazuje, že Německo, které je naším největším obchodním partnerem, a to je opět reálný svět, bude mít přebytkový rozpočet. Nemusím připomínat, že Německo je členem nebo účastníkem fiskálního paktu. Proč vznikl fiskální pakt? Já myslím, že je důležité se k tomu vrátit, a to tady ještě nikdo neřekl. Prostě v okamžiku, kdy máte v jednom územním celku jednu měnu a máte tam několik rozpočtů, které se vyvíjejí zcela nezávisle na sobě, tak dříve nebo později nastane problém. Čili fiskální pakt nevznikl kvůli České republice ani kvůli Velké Británii ani kvůli Polsku nebo Maďarsku. Proto jde o fiskální pakt. Hospodářská a měnová unie jsou země, které platí eurem. Proto je logické, že veškerá ustanovení tohoto paktu plně dopadají na všechny členské státy, které platí eurem, a všechny členské státy, které platí eurem, jsou i účastníkem této smlouvy.
Má někdo výhradu proti postupu předsedajícího? Není tomu tak.
Děkuji, pane předsedající. Cílem je nejen plná harmonizace s aktuálně přijatou směrnicí o kolektivní správě sledující zejména posílení transparentnosti a odpovědnosti kolektivních správců, ale též zároveň reflexe dalších problémů stávající úpravy výkonu kolektivní správy zejména z pohledu vyváženosti práv a povinností všech dotčených subjektů a jejich právní jistoty. Jakýkoliv zásah do aktuálně projednávané, ryze transpoziční vládní novely může vést k riziku dalšího zdržení jejího přijetí, a tím vážných důsledků probíhajícího řízení proti České republice. Není ani v zájmu stability právního řádu, a tím i právní jistoty vhodné přijímat úpravu, která tak jako tak bude muset být během několika měsíců změněna. Daleko racionálnější je zabývat se předloženými náměty v rámci přípravy další vládní novely, což Ministerstvo kultury samozřejmě činí. Z uvedených důvodů Ministerstvo kultury a ministr nedoporučuje přijetí předloženého pozměňovacího návrhu.
Paní poslankyně, samozřejmě máte slovo ve třetím čtení v rozpravě.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
Nejprve mi dovolte přednést legislativně technickou úpravu týkající se novelizačního bodu 25 obsaženého v mém pozměňovacím návrhu, který jsem přednesla ve druhém čtení. Jde o opravu písařské chyby při přepisu pozměňovacího návrhu z došlých podkladů. Moji spolupracovníci vynechali slovo "ubytovacích". Po upozornění ze strany ministerstva si dovoluji uvedenou chybu touto cestou opravit. Vzhledem k tomu, že jsme ve třetím čtení, vás však musím požádat, abyste mi svým hlasováním umožnili tuto opravu provést. Dále bych chtěla požádat, abychom o jednotlivých novelizačních bodech mého pozměňovacího návrhu hlasovali zvlášť. Děkuji za pozornost i vaši vstřícnost.
Nyní v rozpravě ve třetím čtení pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych chtěl jenom navázat na slova pana ministra Jurečky, který tady tlumočil slova pana ministra kultury, a to že jsem přesvědčen, že ten zákon by měl být dneska schválen bez pozměňovacích návrhů jako transpozice Evropské unie. A to z toho důvodu - i při vědomí toho, že ten návrh, který předkládá paní poslankyně Kailová, je závažný, je důležitý, ale domnívám se, že tato problematika by měla být řešena v samostatném zákoně, který by se týkal kolektivních správců. Děkuji za pozornost.
Děkuji i panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Tak a teď tedy ještě jednou se zeptám, jestli se někdo hlásí do rozpravy kromě paní kolegyně Zelienkové a Hovorky. Ještě v rozpravě paní zpravodajka, paní poslankyně Anna Putnová.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych shrnula jako členka školského výboru průběh projednávání zákona a jenom připomněla stručně, o co se jedná. My jsme se zabývali otázkami autorských práv, jak už tady bylo opakovaně řečeno, a chtěla bych se ještě vyjádřit k novele, která byla načtena ve druhém čtení. Je to vazba, která upravuje vztah mezi uživateli autorských práv a kolektivními správci. Návrh je to poměrně rozsáhlý, nebyl projednán na výboru a stanovisko Ministerstva kultury nebylo v té době také známo. Původním cílem novely bylo provést pouze transpozici evropského práva do národní úpravy, přičemž tento návrh jde výrazně za tento úmysl.
Tak nevím, jaké filiační vazby k těmto zemím TOP 09 má a co je vede k těmto závěrům. To je něco jako ono symbolické přihlášení se k Evropě nebo vyvěšení vlajky z Pražského hradu. Nechci křivdit, ale možná i Front National ve Francii a další subjekty. Tak to není naší politikou. V žádném případě! Ale jestliže chci lepší Evropu, tak musím jasně říct v čem a zapojit do toho zodpovědné představitele exekutivy i zákonodárných sborů. První a základní dotaz je dotaz, který směřuje ke klíčovému kritériu, a to je strukturální schodek. Připomenu to - a doufám, že nebudu podezírán, že vám tady dělám osvětovou přednášku, ale já si myslím, že trocha ekonometrie nezabije, koneckonců pan ministr zahraničí už to základní řekl, to znamená, že strukturální schodek je ten, který je očištěn o některé vlivy. To je bohužel pravda. Ten může být samozřejmě v každé zemi poněkud odlišný.
A na druhou stranu kolegyně předřečnice hovořila, jako kdybychom přijímali kompletní smlouvu. Ty dotazy, které ona kladla, se týkaly celku. Zatím jsme z toho byli vyloučeni jako Česká republika a prostřednictvím vlády k tomu bude přístup. A zbytek? Tady si myslím, že celkem velmi dobře řekl pan předseda vlády, takže to nemá cenu, abych opakoval.
Nyní s přednostním právem pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Takže jsme viděli, že pan premiér dostal Pinocchia. Dostal Pinocchia za to, že údajně lže. Já vždycky jsem tady apeloval, když jsem byl ještě ve vedení Sněmovny, abychom šetřili těmi silnými výrazy a abychom tady hodně zvažovali, než o někom tady říkáme, že se lže, protože tady ta inflace je velmi nepříjemná, ani veřejnost to dobře nevnímá. Je přece evidentní i z té debaty, která tady probíhala, i z toho, co vlastně tady vyčítal pan poslanec Kalousek - ten vyčítal právě to, že vlastně tahle vláda to předkládá, aniž by chtěla dodržovat ten jednoprocentní... Takže samozřejmě tady nikdo nelže a to, co se tady předkládá, je v tomto smyslu naprosto konzistentní. To je styl "Věci veřejné". A ať všichni zváží, než budou používat podobné metody osočování, a vlastně je to napadání a nevede to k ničemu. Takže já o tohle prosím, aby ta debata měla úroveň. Pan poslanec Kalousek tady vystoupil a ukazoval vám tady pěkný graf. Samozřejmě já bych k tomu rád podotkl, že to je sice pěkné, nicméně zároveň jsme šli do těžké ekonomické stagnace. Když jdete prostě do krize a vezmete jedno číslo, na kterém budete dokumentovat, jak jste si dobře vedli, tak je to vždy trošku nepřesné. Tak já tvrdím, že ten graf - je sice pěkné ho ukázat, vzkazuji panu poslanci Kalouskovi, ale je to trochu vždycky nepřesné, jemně řečeno. Protože ve skutečnosti ta ekonomika nám pěkně upadala v té době. Tak, vážení kolegové. Já jsem si vzal fiskální výhled České republiky, který zpracovalo Ministerstvo financí pana Kalouska z roku 2013, pan Kalousek zřejmě nepopře, že to je dílo z jeho ještě dílny, a když se podíváme na prognózu České republiky a vývoje strukturálního deficitu, tak zjistíme podle mě docela pozoruhodnou věc. A v té jeho prognóze, kterou on vlastně tehdy zaštítil jako ministr financí, se předpokládá, že po ústupu a snižování bude muset následovat naopak větší expanze, zřejmě finanční. A domnívám se, že by měla strana TOP nebo pan poslanec Kalousek poskytnout této vládě prostor aspoň takový, jaký si on vykolíkoval sám ve své vlastní prognóze.
Děkuji panu ministru zahraničí. Dále dvě přednostní přihlášky.
Já nevidím důvod, o co bychom se měli přít. Za druhé, já vám to přece vůbec nevyčítám, já naprosto uznávám, že na to máte právo a mandát. Já jsem prostě jenom ukázal, jak ten vývoj probíhal a probíhá, a jestli na to máme jiný názor, to ještě neznamená, že by vláda neměla legitimní mandát a právo k výkonu této fiskální politiky. Neprojednáváme teď konvergenční program. Kdybych měl právo hlasovat o konvergenčním programu, tak bych samozřejmě pro takový konvergenční program ruku nezvedl. Ale ten konvergenční program schvaluje vláda, vláda ho schválil a poslala do Bruselu a já jenom interpretuji čísla, která jste schválili vy, nikoliv já. Otázka ovšem je, jestli s touto výjimkou dosáhnete ratifikace ústavní většiny. My říkáme: Ano, my to budeme rádi ratifikovat, protože jsme o to stáli a stojíme a stát budeme, ale chceme to celé, nechceme to s výjimkou. My jsme vám tady férově nabídli, za jakých podmínek můžete počítat s našimi hlasy, a vy mně, pane ministře, v podstatě nadáváte, že vám tady něco vyčítám. Já jsem vám sdělil podmínky, za kterých můžete počítat s našimi hlasy, a myslím si, že jsou to podmínky mimořádně vstřícné.
Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi. Ještě než požádám zpravodaje, aby se přihlásil o závěrečné slovo, a pana ministra, konstatuji dvě další omluvy. Nyní tedy závěrečná slova. Pan ministr, jestli se hlásí se závěrečným slovem? Není tomu tak. Pan zpravodaj Štětina, jestli se hlásí se závěrečným slovem? Pane zpravodaji, prosím.
Je to věc, která spolu souvisí. Jako třetí hlasování návrh pana kolegy Hovorky, jako čtvrté hlasování bychom mohli mít - říkám mohli mít a teď prosím o pozornost - návrh pana kolegy Bendla, který ovšem, jak tady mám poznámku, upozornění, a vy to tam máte napsáno v tom tisku také, legislativního odboru: návrh těchto úprav nebyl zohledněn v dalších ustanoveních návrhu zákona, čili vyžadoval by další změny. A posledním hlasováním, pane předsedající, by bylo potom hlasování o usnesení k návrhu zákona jako celku. Tolik návrh procedury.
Děkuji. Má někdo výhradu k navržené proceduře? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 146 a ptám se, kdo je pro postup podle navržené procedury. Děkuji vám. Procedura byla schválena.
První budeme hlasovat o bodu B paní kolegyně Havlové. Zpravodaj má neutrální stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.